V tomto článku 22 se hovoří: "Strany uznávají, že kyberkriminalita představuje celosvětový problém, který si žádá globální řešení. Strany proto posilují spolupráci za účelem předcházení kyberkriminalitě a boje proti této trestné činnosti prostřednictvím výměny informací, praktických znalostí v souladu se svými právními řády a zákony. Protože to je další výhrada, které je tato smlouva z mé strany označena, a to že tuto smlouvu podle mnohých bodů, které se v ní nacházejí, připravovali lidé nebo úředníci bruselští. Už na začátku jsem zase řekl, že český zájem, který jsme měli vůči sporným vztahům s Kanadou, zůstal nevyslyšen v Evropské unii. Postrádám tady určité jasné deklaratorní stanovisko ze strany Ministerstva zahraničí. Prostě tato smlouva toto postrádá. Opět se vracím k tomu, proč toto postrádá: protože nikdy neměla takhle vzniknout. Pouze chci opravdu upozornit na to, že za tu dobu, co jsem měl možnost číst mezinárodní smlouvy, jsem na prázdnější text ještě nenarazil. V této smlouvě není ani půl slova o těchto záležitostech. Tady ty mechanismy pro konzultace jsou velice zajímavé, protože ten má nejvíc bodů. Ten článek 27, který hovoří o mechanismech pro konzultaci, se rozkládá na asi osmi nebo devíti stránkách oproti všem jiným hlavám a bodům, protože hovoří o tom hlavním. O tom, že tato smlouva bude docela dobrou cestovkou pro úředníky, kteří se budou starat o tuto budoucí spolupráci. Vrcholné schůzky konané jednou ročně nebo podle vzájemné dohody střídavě v Unii a v Kanadě. Zasedání na úrovni ministrů zahraničních věcí. Konzultace na ministerské úrovni o politických otázkách společného zájmu. Konzultace na úrovni vysokých úředníků a na pracovní úrovni, pokud jde o otázky společného zájmu, nebo informace o spolupráci v oblasti hlavního vývoje na vnitrostátní nebo mezinárodní úrovni. Podpora výměny delegací Evropského parlamentu a Parlamentu Kanady. Smíšený ministerský výbor. Zřizuje se smíšený ministerský výbor. Společně mu předsedají ministr zahraničních věcí Kanady, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.
Žádnou námitku nevidím.
Takže prosím nepředřazovat hlasování o gremiálních návrzích.
Dobře, budu postupovat tak, jak navrhujete. Nejprve tedy přednostní právo. S tím se hlásí nejprve pan předseda Faltýnek, pan kolega Mihola, pan kolega Kováčik. Prosím.
Čili za ten návrh, na kterém se shodlo grémium. Nechci bourat dohodu grémia. Jedná se o návrhy zákonů z dílny ministra životního prostředí, konkrétně novela zákona o ovzduší a novela zákona o vodách. U obou těchto zákonů již byl zahájen infringement ze strany Evropské komise. Děkuji.
Nyní pan předseda Mihola. Který je to bod v pořadí schůze, pane předsedo? Prosím, pan předseda Kováčik.
Dovolím si před vás předstoupit s několika málo žádostmi na změnu našeho pořadu 59. schůze Poslanecké sněmovny. Dále mi dovolte, abych navrhl zařadit nový bod jednání Poslanecké sněmovny v závislosti na posledním vývoji počasí v České republice. Pravda bude asi někde uprostřed. My jsme se v zemědělském výboru touto tematikou zabývali opakovaně i spolu s ministerskými funkcionáři, náměstky, úředníky a tak podobně. Jde o ztráty, které jsou velmi katastrofální nejen přímým výnosem ať už zrna, obilovin, nebo řepky, ale také ztrátami na další cenné surovině. A zde je i napojení na živočišnou výrobu, kde jsou například ztráty na pícninách tak veliké, že byla nějaká velmi průměrná až podprůměrná první seč a z druhé seče a dalších sečí nenarostlo už vůbec nic a je tam poušť, step, úhor.
Kdo je proti tomuto návrhu? Dále zde byl návrh pana poslance Skopečka, který byl vetován, takže o něm nebudeme hlasovat. Udělím vám slovo, prosím, pane poslanče.
Jménem poslaneckého klubu sociální demokracie a ANO 2011 navrhuji, abychom dnes jednali a meritorně i procedurálně hlasovali o všech návrzích i po 19. i po 21. hodině. Chci jen avizovat, alespoň za sebe a za klub sociální demokracie, že tento můj návrh je veden ambicí projednat ty body, které jsme pevně zařadili.
Vypadá to, že proběhne ještě kontrola hlasování, tak vás požádám o chvíli strpení. Mezitím přečtu omluvy. Dnes od 14 do 15.30 z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Markéta Adamová. Kdo je proti? S námitkou byl vysloven souhlas. Kdo je proti tomuto návrhu? Otevírám první bod dnešního jednání a tím je Tímto bodem jsme se zabývali 8. června 2017, kdy jsme jej přerušili v obecné rozpravě.
Děkuji za slovo. Tato dohoda, která je nám nyní předkládána, má docela bohatou historii. Minule jsem již hovořil o tom, co je asi příčinou tohoto vzniku. Jen krátce řeknu, že snaha přijmout TTIP, to znamená Severoatlantickou dohodu mezi Spojenými státy a Evropskou unií, se setkala s docela výrazným a velkým odporem nejenom mezi obchodními aktivisty, ale i v oblasti práva, politiky, historie...
Pokud se zjistí, že škodí zdraví, tak člověk se bude pouze moci soudit s nadnárodní korporací. Vám nezbude nic jiného než se soudit, ale ten soud už dopředu prohrajete ve velké většině. A proto tady apeluji na to, aby určitý typ regulace byl v té CETA zachován. Nicméně on tam není zachován, proto tu CETA já osobně nemohu přijmout. Další věcí, kterou způsobuje CETA, je vyvedení pracovních míst mimo území třeba celé Evropy. To je ten outsourcing, tedy vyvedení pracovních míst mimo území národních států. Transnacionální kapitalistická třída může být analyticky rozdělená do čtyř hlavních frakcí. Typické je to například u mcdonaldizace společnosti. Za třetí je to globalizace odborníků a za čtvrté globalizace spotřebitelské elity, obchodníků a médií, která jsou často v rukou právě transnacionální kapitalistické elity. A můžeme to převést i do naší logiky, do našeho pojetí českých podmínek, kdy víte, že někteří politici nebo miliardáři vlastní určitá média. To znamená, jakýmkoliv smlouvám, které jsou nadnárodního charakteru, nejde o národní ekonomiky. Jako vedoucí pracovníci globalizující korporace podle čtyř kritérií se v podstatě globalizují. Je to zahraniční investice, o čemž už tady mluvil kolega Leo Luzar, je to dále firemní občanství, tedy příslušnost k dané firmě. Tedy ti pracovníci pracují jenom pro tu firmu a nehledí na nějaký národní zájem, to jde o to, že se to globalizuje a nikoliv lokalizuje. A dále je to globální vize, tedy zavedeme nekonečný růst na konečné planetě s konečnými zdroji. Dneska se to nazývá prekariát, kdy ti lidé jsou nuceni pracovat v prekérních situacích. A smlouva CETA povede k tomu, že ještě více budou očesávána práva právě zaměstnanců. To samé bylo ve smlouvě TTIP, takže smlouva CETA je pouze trojským koněm smlouvy TTIP. Analýza toho, jak nadnárodní kapitalistická elita vybudovala níže uvedený globalizační diskurs, se bude zaměřovat na tato kritéria - ta, co jsem tady právě před chvilkou zmínil. Nadnárodní kapitalistická elita se snaží vykonávat ekonomickou kontrolu. Z toho je zjevné, proč ty smlouvy vznikají. Oni chtějí mít ekonomickou kontrolu nad jednotlivými národními státy. Já jsem to naznačil, že daňová oblast je poměrně problematická. Zde vyvstává problém daňových rájů, že často tyto nadnárodní korporace vyvádějí svoje zisky do daňových rájů. A co na to Evropská unie? To mimo jiné brzdí harmonizaci daní právě v rámci Evropské unie. Korporace svou činnost přesouvají do zemí s nižší daňovou zátěží, na druhé straně však požadují od států dotace. Zájmy korporací diktují rovněž zahraniční politiku. A je to patrné například ve Spojených státech, kde například hospodářské sankce se uvalují podle toho, zda budou, či nebudou postiženy zájmy korporací. To samé se vyskytovalo v Německu ještě před velkou finanční krizí. Obchodním zájmům ustupují i lidská práva. USA podporují liberální přístup k lidským právům jen potud, pokud je to spojeno s rozvojem tržní ekonomiky, uvádí Noreena Hertzová. Vládu Spojených států zajímá hlavně vláda zákona, ochrana veřejného sektoru, rozvoj tržní ekonomiky a ne už tolik participovanost, aktivní občanská společnost a regulérní volby. Často si tak pleteme demokracii s kapitalismem. To je logika volného trhu - prostě vyrábět a spotřebovávat, co to nejvíc jde a co nejrychleji, tak aby se ty korporace ještě více rozrůstaly a pohlcovaly samozřejmě náš svět. Jde o to, aby ovládly celý svět, a utváří si tyto obchodní dohody. A samozřejmě řada politiků jim hrdě kýve.
Nejde o obyčejné hlasování při závěrečném hlasování. Jde o hlasování na 101 poslanců, protože jde o vyslání našich vojáků do zahraničí. A pokud budete diskutovat něco jiného, tak prosím v předsálí, abych mohl udělit panu ministrovi obrany slovo. Prosím, pane ministře.
Děkuji ještě jednou, pane předsedající. Koncept Posílené předsunuté přítomnosti NATO, takzvané Enhanced Forward Presence, spočívá v trvalé rotační přítomnosti aliančních sil ve státech na východním křídle NATO s cílem posílit schopnosti kolektivní obrany a demonstrovat odhodlání bránit členy aliance. Český příspěvek do EFP tvoří mechanizovaná rota do 250 osob, která bude součástí bojového uskupení na území Litvy, a minometná četa do 40 osob, která bude operovat v sestavě kanadského uskupení v Lotyšsku. V Polsku budou součástí amerického bojového uskupení britské, rumunské a chorvatské jednotky. Závěrem mi dovolte zdůraznit, že navrhované působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v pobaltských státech a Polsku je konkrétním příspěvkem České republiky k posílení spojenců na východním křídle Aliance. Bude se jednat o silný politický a praktický výraz solidarity a zároveň ochoty naplňovat závazek kolektivní obrany, tedy principu, na kterém je založena i naše vlastní bezpečnost.
Děkuji panu ministrovi obrany Martinu Stropnickému a ještě před zpravodajem se hlásí pan předseda klubu sociální demokracie. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych po konzultacích, které jsme zde před chvílí vedli, navrhl přerušení tohoto bodu do zítřejšího dne.
Návrh byl přijat. Poznamenáme... Dalším bodem našeho jednání je bod číslo Prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vám na úvod druhého čtení stručně připomněl hlavní změny, které přináší vládní návrh zákona o platebním styku. Zákon zavádí regulace moderních způsobů placení prostřednictvím mobilních a internetových aplikací. Tyto způsoby jsou alternativou k platbě kartou a ve srovnání s klasickým bankovním převodem dávají vyšší záruku, že platba bude skutečně provedena. Obchodník tedy může již v okamžiku zadání platebního příkazu expedovat zboží nebo poskytnout službu. Navrhují se vyšší standardy bezpečnostních plateb prostřednictvím takzvaného silného ověření uživatele. Silné ověření zahrnuje vždy alespoň dva ze tří bezpečnostních prvků, kterými jsou znalost určitého údaje, držba určité věci nebo biometrické údaje -
Chápu, že se ta situace vyvíjí jinak, než jste předpokládali, ale pokud to chcete diskutovat, ten problém, tak mimo tento sál. Ať pan ministr může mluvit.
Rovněž se posilují práva spotřebitelů v případě ztráty, odcizení, nebo zneužití platebních karet. Spotřebitelé nebudou nutně muset platit poplatek za platbu kartou, který byl účtován u některých čerpacích stanic nebo při internetovém prodeji letenek. Výše popsané změny zlepšují postavení spotřebitelů a finanční instituce se na přijetí zákona již intenzivně připravují. Děkuji za pozornost.
Usnesení je z 56. schůze ze dne 17. května 2017, tedy k vládnímu návrhu zákona o platebním styku.
Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, usnesení se mi právě tiskne. Nicméně to vůbec nevadí. Dovolte mi ještě jednu poznámečku krátkou k vystoupení pana ministra. Zasedá nejdříve v září. Nebo jestli to někdo chce udělat, tak ať mi to řekne na rovinu.
A dále pana poslance Jana Skopečka.
Mně jde v podstatě o technické úpravy. Je to technická věc.
Pokud nikdo, končím obecnou rozpravu. Ptám se, je zájem o závěrečná slova. Pan ministr, páni zpravodajové? Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu a otevírám rozpravu podrobnou a tam požádám pana poslance Karla Raise, aby jako první vystoupil v podrobné rozpravě.
Nebudu zdržovat pana ministra.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Pan poslanec Marek Benda se hlásí v podrobné rozpravě. Děkuji panu poslanci Bendovi. A ptám se, kdo další do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak ani u pana ministra, ani u zpravodajů. Dalším bodem je bod číslo Pane ministře, ujměte se slova.
Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vám stručně představil vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku. Účelem zákona o platebním styku je transpozice evropské směrnice o platebních službách. Tyto změny jsou obsahem nyní projednávaného návrhu zákona.
Pane předsedo, máte slovo.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
Je tady kolega Benda.
Stanovisko výboru pro zaměstnanost k dohodě TTIP ze dne 16. dubna 2015 je výborným kritériem pro posouzení dohody CETA.

Není zohledněna zásada předběžné opatrnosti. Opatrnost je místo toho podmíněna odkazem na mezinárodní dohody, z nichž žádná tuto zásadu neobsahuje.

Dále zahrnuje spolupráci v oblasti chemických látek, čímž zapojuje jednoho z nejsilnějších oponentů na řízení REACH do jeho provádění.

S uplatňováním dohody CETA hrozí, že budou oslabeny mimo jiné následující normy, které výbor pro zaměstnanost považuje za zásadní.

Sedm let od začátku vyjednávání o komplexní hospodářské a obchodní dohodě mezi Evropskou unií a Kanadou, CETA, političtí vůdci v říjnu 2016 v Bruselu tuto dohodu podepsali. Za dobu přípravy dohody se hodně změnilo. I veřejné mínění se změnilo. Prolínající se problémy způsobené změnami klimatu a extrémní nerovností roztříštily politické iluze o sociální i environmentální udržitelnosti našeho současného hospodářského modelu.

V roce 2014 publikovaly Canadian Center for Policy Alternatives a německá nevládní organizace PowerShift analýzu konečného návrhu textu CETA s názvem Making Sense of the CETA. Toto nové vydání analyzuje konečný právní text dohody CETA, tak jak byl zveřejněn v únoru roku 2016, a je jeho dosud nejobsáhlejším nezávislým posudkem.

Za zvláštní zmínku stojí investiční složka CETA a plán na založení systému investičního soudu, který by mohl odradit vlády od snah regulovat.

Představuji si to tak, že bychom - aniž bych chtěl zasahovat do průběhu třetích čtení - tento bod zařadili jako první bod zítra po polední přestávce. Nemusí to být vůbec dlouhé. Nikoli pouze hraběcími radami o tom, co do budoucna, to je jiná kapitola, o tom také je třeba mluvit, ale o tom, jakým způsobem teď, zrovna, hned, pomůže v existenci ohroženým zemědělským podnikům v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Informace vlády o připravovaných opatřeních na pomoc zemědělským podnikům stiženým letošním katastrofálním suchem.
Nyní s přednostním právem pan předseda Kučera.
Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Nicméně chci upozornit, že my před sebou máme více než 300 neprojednaných bodů. To, že ty zákony neprojdou, to, že ty zákony budou zamítnuty, anebo budou nějakým způsobem dále nepropuštěny k projednávání, to je samozřejmě možné, to je jednoznačné rozhodnutí většiny v parlamentu. Ale to, že se vůbec nedostanou na program projednávání Poslanecké sněmovny, to považuji skutečně za tragédii a neschopnost vládní koalice ANO, ČSSD a KDU-ČSL. Chci říci, že tady je na stole už téměř dva roky novela zákona o elektronické evidenci tržeb z dílny poslaneckého klubu TOP 09, která navrhuje, aby od elektronické evidence tržeb byli oproštěni neplátci DPH. Tato novela řeší elektronickou evidenci tržeb a problémy s ní spojené velmi elegantně, skutečně umožňuje těm, kteří jsou ti nejmenší, aby se z elektronické evidence tržeb vyvinili. Je mi líto, že tato novela zákona se vůbec nedostala na program projednávání. Je to jednoznačně odpovědnost koalice ANO, ČSSD a KDU-ČSL. Za to jsou jednoznačně odpovědní. Ale je tady celá řada dalších zákonů, o kterých jsme vůbec neměli možnost na půdě Poslanecké sněmovny mluvit, jednat a projednávat je. Takže by tam chodila kontrola pouze jedna, a to z živnostenského zákona. A celá řada dalších a dalších novel padá na vrub vládní koalice, že nebyly vůbec zařazeny na program jednání. Pokud nebudu mluvit o těch ekonomických zákonech, tak samozřejmě mohu např. zmínit novelu zákona, která upravuje vyplácení... To jste opět odmítli projednat, opět vinou koalice ANO, KDU-ČSL a ČSSD se těmto rodinám s dětmi nemůže účinně pomoci. Hrdinně, musím uznat. Nicméně byl jediný, který tady byl přítomen.